Garanční výbor nedoporučuje.
Pan zástupce navrhovatelů? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Všechny jsem vás odhlásil, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a rozhodneme v hlasování číslo 302, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. S přednostním právem se hlásí pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zemřel proto, že byl mnoho, mnoho let vězněn, a zejména proto, že komunistický režim mu neumožnil příslušnou léčbu v zahraničí, ač o to žádalo několik zemí jako Německo a Spojené státy americké. Obracím se proto jako předseda TOP 09 na vedení Poslanecké sněmovny s naléhavou žádostí, ať tuto cestu zruší jako symbolický protestní akt proti tomu, jak zločinný komunistický režim zabil jednoho významného intelektuála a spisovatele. Pokud tak vedení Poslanecké sněmovny neučiní, obracím se na všechny předsedy frakcí, ať jejich delegáti na tuto cestu nejezdí. Ale domnívám se, že zástupce žádné demokratické strany by tam za této situace odcestovat neměl. Děkuji vám za pozornost.
To bylo vyjádření pana poslance předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Jde o Pan kolega Vilímec už je u stolku zpravodajů. Je tomu tak.
To zcela evidentně přináší nutnost učinit v této věci určité legislativní změny. Přesně to se ale bohužel stalo. Z tohoto důvodu musely být podány pozměňovací návrhy. V zásadě máme na stole dva návrhy. Považuji jej nejen za komplexnější, ale vůči oprávněným osobám i za mnohem spravedlivější. Myslím, že nikdo nemůže seriózně obhajovat stávající situaci, kdy nelze zmírnit vzniklé škody jen proto, že nežijí děti původních vlastníků. Návrh tedy rozšiřuje oprávněné osoby o manžele dětí původního vlastníka a pak o vnuky původního vlastníka.
To prostě takhle není. Toto je prostě pohled nových technologií, nových postupů, ano, které jsou někde prostě, řeknu, na hraně zákona, nebo ho dokonce i překračují. Ten důvod je přeregulovanost jednoho odvětví. A není to zdaleka jenom problém taxislužeb. My to budeme řešit v další novele zákona. To znamená, prosím, nebanalizujme to a nezužujme to na souboj dvou nějakých českých firem. Nebo zahraničních.
Děkuji.
Nicméně tady padly ty dvě firmy, že jedna dodržuje, druhá nedodržuje.
Děkuji.
Nebudu vzpomínat, jaký Texas jsme tady okolo taxislužby už zažili a jak těžko jsme se dostávali k té současné situaci. Ten problém je přece v tom, jaký typ služby, pojištění, záruk nabízíme uživatelům. Takže cena, kterou nabízí ta služba Liftago, je prostě někde nadále úplně jinde, než kde je prostě diskutovaný Uber.
Také děkuji.
O nich to není. Ale o tom to přece není. Je to přece o něčem jiném. Jsou tady modelově dvě firmy a je tady jedna firma, která ne že lobbuje za to, aby deregulovala nějaké odvětví, ale ona už rovnou to dělá. Rovnou to dělá a s nikým se nemaže. A nemaže se ne s Českou republikou jenom, nemaže se celosvětově. Má na tom postavený byznysový model. Dělá něco, aniž to má schváleno. A my přece jako Sněmovna bychom měli podpořit ty firmy, které dodržují stávající zákony. A ty druhé si můžou lobbovat za to, ať si je změní. A ještě jedna věc. Tady se mluvilo o přeregulaci odvětví, jak je to hrozně špatné. Bylo možné jet za 20 korun kilometr, za 99, nebo také za 500 korun. Jakou ostudu to nadělalo Praze, protože tyto metody byly používány zejména vůči cizincům, o tom škoda mluvit. A ještě jedna věc. U toho Uberu je to přece jaksi ulehčení podnikání na druhou, protože to už není...
Děkuji. Pan poslanec Pavel Blažek a pak pan poslanec Václav Zemek s faktickou poznámkou.
Navážu na pana kolegu Mládka. Teď to krásně zaznělo: Praha. Protože se něco v Praze dělo špatně, tak se měnil zákon pro celý stát. Někdy je to dobře, někdy je to špatně. A ještě navážu, a tady souhlasím - tady opravdu nejde o to, že bychom se bránili nějakým novým technologiím.
Já vám děkuji.
Se vším všudy.
Já vám také děkuji. A nyní řádně přihlášený a trpělivý pan poslanec Adamec se svým vystoupením. Prosím.
Děkuji. Chtěl jsem reagovat také na některé řečníky, kteří hovořili o tomto tématu, ale budu muset trošku změnit strukturu své řeči. Já bych poprosil, pane předsedající, kdyby pan premiér za mnou mi tady něco neříkal, nebo ne mně, ale kolegovi, mě to opravdu trošku ruší.
Já jsem pana premiéra neslyšel, ale požádám tedy členy vlády, aby nerušili vystupující rozhovorem.
Víte, zaslechl jsem tady kolegu Kučeru.
Děkuji za slovo. My jsme jako opozice vyšli vstříc koalici. To bylo kvitováno, a teď někdo navrhuje to rozbít. Za sebe říkám, jsem rád, že to bylo poslední grémium, protože pokud to projde, tak ty dohody fakt nemají žádný smysl a ztratili jsme tam tři čtvrtě hodiny debatou, co bude v úterý, co bude ve středu, co bude ve čtvrtek a co bude v pátek.
Děkuji. Ptám se, jestli ještě někdo chce vystoupit s návrhem na změnu pořadu jednání. Já jenom pro upřesnění. Pan poslanec Novotný, Josef Novotný, upravuje svoji omluvu. Dále bych chtěl přečíst omluvu pana poslance Jaroslava Klašky, od začátku jednání z rodinných důvodů se nemůže zúčastnit. Souhlasím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Já tedy otevírám bod, kterým je Poprosím pana poslance Plíška, aby předložený návrh uvedl.
Milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Budu velmi stručný, jak už jsem avizoval. Chceme tak získat větší čas na zpracování závěrečné zprávy a samozřejmě na svoji činnost.
Ano. Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Závěrečné slovo nepředpokládám. Ano. Končím podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Poprosím pana ministra financí Ivana Pilného a zpravodaje garančního výboru pana poslance Votavu. A už tam stojí, má zájem.
Předkládaným návrhem novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 se do zákona o státním rozpočtu začleňuje nová kapitola státního rozpočtu 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost spolu s jejími závaznými ukazateli ve výši nula, do které budou po vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost rozpočtovým opatřením převedeny z rozpočtu Národního bezpečnostního úřadu příslušné finanční prostředky. Uvedená rozpočtová kapitola byla zřízena dříve zmíněným zákonem.
Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Případná závěrečná slova, zda má někdo zájem - nemá.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, smysl této změny odůvodnil pan ministr. Nemá cenu, abych se k němu vracel. Rozpočtový výbor projednal na svém jednání tuto změnu a doporučuje Poslanecké sněmovně schválit bez připomínek.
Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 247, přihlášeno 134 poslanců, pro 122, proti nikdo. Otevírám bod číslo Teď se zeptám, kdo z vlády bude předkládat tento návrh. Paní ministryně zjevně není v sále. Má někdo něco proti takovému postupu? Tak, to máme pro tuto chvilku vše. Dále lze projednat body 96 až 101 z bloku třetích čtení, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty. Poté bychom případně pokračovali body z bloku smlouvy, druhé čtení. V tuto chvilku eviduji přihlášku pana poslance Martina Plíška, kterému tímto dávám slovo.
Takže navrhuji zařadit změnu tohoto usnesení 1678 jako první bod dnešního jednání z jednoduchého důvodu. Protože jak víte, předseda komise byl zvolen teprve až tuto středu. Takže vás velmi prosím, abyste podpořili zařazení tohoto bodu, na kterém se shodli všichni zástupci ve vyšetřovací komisi.
Já vám děkuji. Ptám se, kdo dál má návrhy na změnu pořadu jednání. Pan předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.
Hezké dopoledne, dámy a pánové, dobrý den.
Nyní ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji.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
Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já se musím vyjádřit k těm dvěma návrhům, které zde přednesl pan ministr Stropnický a před ním pan předseda poslaneckého klubu Faltýnek. Víte, že senátoři nám velmi často vracejí zákony ve svém znění. Poslanecká sněmovna už nebude mít možnost o nich hlasovat. To znamená, ty zákony, které dnes neprojednáme, jsou velmi ohroženy.
Jenom procesně zopakovat přesně ten návrh na změnu programu. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Ani tento návrh nebyl přijat.
A nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku.
Eviduji žádost o vaše odhlášení. Kdo je proti? S přednostním právem se hlásí pan ministr financí.
Výše vynaložené podpory pro zaměstnance zaměstnávající na chráněném pracovním místě víc než 50 % osob se zdravotním postižením stálo již v roce 2016 státní rozpočet více než 5 miliard korun. Státní rozpočet na rok 2018, který má udržet deficit 50 miliard, má už dvě stránky mandatorních výdajů.
Jsou výsledkem jednání s těmi zaměstnavateli.
A ještě se tam přidala úprava zákona o inspekci práce, a když se na ni podíváme, tak taky není kruciální, ale průšvih, který se stal v legislativním procesu, a je to zase technická úprava. Co tím chci říct? To šturmování na konci volebního období opravdu seká jeden problém, jednu chybu za druhou.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím.
Prezentovaná stanoviska zástupců ministerstev na garančním výboru byla takovým jednostranným úhlem pohledu státní byrokracie v této věci. Pro mě a myslím i pro většinu členů rozpočtového výboru to bylo docela smutné zjištění. Teď k těm konkrétním námitkám. Vůči tomu širšímu návrhu je ze strany ministerstev předkládán argument dopadu na státní rozpočet až do výše dvou miliard korun. Ministerstva za prvé každý případ násobí rovnou částkou dva miliony korun, což je mezní limit odškodnění. Osudy podkarpatských Čechů a jejich rodin byly vesměs velmi dramatické. Tento návrh se ale snaží o důstojné vyrovnání vůči původním vlastníkům, kteří museli opustit své majetky, mnohdy i své živobytí a jejichž rodiny se musely s tím vyrovnávat s velkými problémy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je mi velice líto, že byl projednáván tak dlouho a někteří z těch oprávněných se toho už nedožili. Na druhou stranu bych se rád ohradil proti tomu, že někteří členové rozpočtového výboru jednali byrokraticky a hájili zájmy státního rozpočtu. Takže můžeme, a je správné, že vyhovíme prostě těm majetkovým křivdám, ale musí to mít určitý rozměr a rozsah a nemůže to ohrožovat státní rozpočet České republiky. Takže
Pan ministr Pilný bude určitě rozumět té logické výhradě, kterou budu mít k jeho vystoupení. To je docela jako levná podpora. Trošku jsem to zhustil. Takže jsme skoro pro zmírnění majetkových křivd a skoro nám je líto, že se někteří nedožili, proto také skoro nic jim dáme. A pane ministře, nezlobte se na mě, není fér vůči těmto našim bývalým spoluobčanům a jejich dědicům a jejich rodinám říkat: nebude na dálnice, nebude na vysoké školy. To opravdu vůči těmto lidem není fér.
Děkuji. Já bych chtěl, vážené kolegyně a kolegové, reagovat na vystoupení pana ministra. Musím tedy odmítnout se znalostí věci, protože znám velmi precizně ten náš návrh, my jsme ho konzultovali jak s Ministerstvem financí, tak i s Ministerstvem vnitra, že by ten návrh rozšiřoval, zvyšoval mezní hranici odškodnění. Není tomu tak. Takže nic se nezvyšuje. Pouze tady je neustálá debata, kolik může být těch vnuků. To znamená, odmítám to, že by tento pozměňovací návrh, který jsme podali, anebo vůbec ten návrh, který jsme předložili, byl ohrožením státního rozpočtu.
Další přihlášky do rozpravy nemám, mohu tedy rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova zástupce navrhovatelů - nikoliv. Není tomu tak.
Stejně tak je vedena velká debata kolem povinnosti či dobrovolnosti souhlasu zaměstnavatele s nepřítomností svého zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče zakládající nárok na dlouhodobé ošetřovné. A navíc tedy roční výdaje na tuto dávku ministerstvo odhaduje na více než 2 miliardy korun. A opět, jak jsme slyšeli v tom druhém čtení i s poukazem na stanoviska odborné veřejnosti, ten odhad je možná, a já bych řekl s největší pravděpodobností hraničící s jistotou, podhodnocen. Zjevně ony dopady na státní rozpočet budou vyšší. Takovéto věci se skutečně nedělají na konci volebního období, zvláště když existují značné rozpory nejen kolem vůbec zavedení toho dlouhodobého ošetřovného, zavedení této nové sociální dávky, ale také i kolem samotného nastavení podmínek nároku na tuto dávku. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Kostřicu. Prosím, pane poslanče.
Je pravdou, že navíc třeba na takových odděleních, kde jsem pracoval, na odděleních ORL, je celá řada pacientů, kteří mají otevřené horní dýchací cesty a ta infekciozita je tam nepoměrně vyšší než na jiných pracovištích.
Pokud se týká pozměňovacích návrhů, nepodpoříme omezení okruhu osob, které mohou požádat o ošetřovatelské volno. Naopak jsme připraveni podpořit pozměňovací návrh kolegyně Nohavové, která dává možnost zaměstnavateli odmítnout poskytnutí dlouhodobého ošetřovatelského volna pouze ze závažných provozních důvodů. Chtěl bych vás také požádat, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, který jsem podal společně s kolegyní Gabrielou Peckovou, který zkracuje povinnost sedmidenní hospitalizace na tři dny. Protahovat tuto dobu na sedm dní považuji z mnoha ohledů za nezodpovědné rozhodnutí. V prvé řadě to může ohrozit samotného pacienta. Také už zde o tom hovořila kolegyně Pecková a pan kolega Kostřica. A my bychom měli, a teď mluvím o medicínském hledisku, tato rizika minimalizovat.